A můžeme diskutovat, jaký byl ten hlavní důvod. Proč to tedy dáváme do kontextu s ohrožením hospodářství? Možná bych vzal argument, který nemůžu nevidět, a to je ten příští rok, to je těch 58 miliard. A rozumím tady jedné věci, že hledáte systémové úspory. Jenže tohle není systémová úspora. Musíme si říct, že buď děláme opatření krátkodobá, anebo děláme opatření dlouhodobá. Kdybychom začali těmi dlouhodobými, systémovými, tak to chápu. Je jasné, že ten systém do budoucna je takto neudržitelný, na tom se shodneme. Ale vy neděláte žádné systémové opatření. To mně smysl dává. Ono totiž nejde o 34 miliard, ale jde samozřejmě už jenom o těch 15 miliard, protože ta částečná valorizace by proběhla - a bavíme se o 15 miliardách vůči schodku, který, už jsem zde říkal, bude určitě kolem 300 miliard. Je jasné, že valorizace je v důsledku inflace, o tom není nejmenších pochyb, nebo by měla být, a tady se můžeme bavit, kdo tu inflaci způsobil. Nechci teď tady chodit do detailu, ale nesouhlasím s tím, že by s inflací měla bojovat jenom Česká národní banka, abych to řekl úplně přesně. Pane ministře financí, vy jste říkal - zejména Česká národní banka, zejména centrální banka. V určité fázi ano, ale v určité fázi už je to o něco více - a tady si troufám tvrdit, že to mělo být od začátku roku více pod kontrolou vlády, to znamená, mělo to být na bázi fiskálních opatření. V každém případě vláda má do značné míry inflaci rovněž pod kontrolu. Mimo jiné včera probíhala zajímavá konference, kterou organizoval Václav Klaus, tam se ta inflace hodně řešila, nebylo to nějak úplně politicky vyhraněné, ale jednoznačně tam řekl, že tato vláda selhala v rámci boje s inflací. No jednoznačně na tom vydělaly, neříkám všechny, ale některé energetické společnosti. ČEZ bude mít gigantický zisk v tomto roce. Zjednodušeně řečeno, nastavili jste stropy na úrovni 5 000, respektive 2 500 - hovořím o elektřině a o plynu. Pokud si to teď dobře vybavuji, tak to bylo plánováno na úrovni 100 miliard korun. Zatím to vypadá, že to bude výrazně méně. To znamená, tady podle mého názoru je poměrně dost velký rozdíl v tom, že se více vybere. No a za další, máme zde inflační příjmy. Nikdo z nich nemá asi radost, ale v každém případě jsou zde inflační příjmy. A vy jste vždycky říkali, vážení členové vlády, že ty inflační příjmy vám nemáme tolik připomínat, protože jsou zatíženy zase inflačními výdaji. Jsou. To znamená, přece vůči těm příjmům jdou zase inflační výdaje. Na tomto jsem se vám snažil ukázat, že to není žádné hospodářské ohrožení. Myslím si, že tam máte možná horší kostlivce, než je zrovna tohle - na rok 2023, stále se bavíme. Pak je tady samozřejmě rozměr sociální.
Pan poslanec Králíček s faktickou poznámkou, následuje pan poslanec Vondráček. Prosím, máte slovo.
Já se domnívám, že v té diskusi, ať bude jakákoliv, se prostě neshodneme. Padají tu naše argumenty, padají tu vaše argumenty. Ale co chci říct a zdůraznit, že jsem čekal od vládní koalice, která měla unikátní příležitost, aby po těch vypjatých prezidentských volbách přišla za opozicí a ukázala společnosti, že jako politici jsme schopni společně jednat a na zásadních otázkách, což si myslím, že valorizace důchodů je, se prostě shodnout a přijmout takový zákon, který bude udržitelný několik let. A ti občané budou vědět, že i politici jsou schopni jednat a přijít s rozumným návrhem, který pro tyto lidi bude. Co jste udělali vy? Vy jste po prezidentských volbách zařadili vyšší rychlost vašeho parního válce a svými 109 (?) hlasy si tady rozdrtíte cokoliv. Kdo osobně bude zodpovědný za ty peníze navíc, které tady riskujete a které vyhodíte potom?
Prosím, máte slovo.
Samozřejmě je to lehce chaotické, protože těch přihlášek je hodně. Myslím si, že Richard to řekl vtipně, kultivovaně a že to právě do té rozpravy patří. V reakci třeba ještě na pana Výborného, který říkal, že diskuse ano, ale že by neměla být dlouhá. Ale ta diskuse je principiální a já jsem přesvědčený, já vím, že mezi vámi, zvláště mezi třeba těmi ostřílenými poslanci ze strany ODS, jsou lidi, kteří si uvědomují, že nejsou splněny podmínky stavu legislativní nouze, že je to zneužití. A o tom by teď měla být hlavní debata. A proto ta debata bude, protože je pro nás stěžejní, principiální. Ale teď jde o to, že používáte metodu, o které jste několikrát řekli, že z toho radost nemáte, ale zase jste ji použili, a teď je to nejflagrantnější a je to u velmi citlivé otázky. Vy tady vytváříte další precedens. Tady je problém, že se vyprazdňuje ten pojem "stav legislativní nouze". Tak vy vyprazdňujete pojem "legislativní stav nouze".
Pan poslanec Zlínský a následuje pan poslanec Michálek.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.
Děkuji za dodržení času. Nyní následuje pan poslanec, předseda Michálek.
Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, pojďme prosím nechat v rozpravě vystoupit i ministry, například tady pana ministra pro legislativu, který může osvětlit důvody, proč vláda zvolila stav legislativní nouze a proč jsou splněny ty podmínky pro jeho průběh. To bychom se pak snad dozvěděli, že podmínky legislativní nouze chápe Ústavní soud šířeji, tak, že zahrnuje i důsledky mimořádné skutečnosti, včetně jejich dopadu do státního rozpočtu. Je na to judikát Ústavního soudu, kde to Ústavní soud hezky vysvětluje. A my tu samozřejmě máme mimořádné okolnosti. Zdražování v obchodech nevytvořila vláda, vláda nevlastní obchody a neřídí trh. Je to důsledek války na Ukrajině, zdražování energií a tak dále, to všichni dobře víme. A Maďarsko, které je nám dáváno někdy za vzor, to je na tom s inflací ještě daleko hůře.
Ústavní konformitou legislativního procesu s ohledem na vyhlášení stavu legislativní nouze se již několikrát zabýval náš Ústavní soud. Vyhlášení stavu legislativní nouze pak v příslušných stížnostech bylo označeno za politický, nikoliv neutrální právní nástroj a omezení obecné, respektive podrobné rozpravy za značné omezení svobody projevu poslanců a svobody parlamentní rozpravy. V nálezu Ústavní soud opět uvedl zásady, které musí zákonodárný sbor respektovat při projednávání návrhů zákonů.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 Mějme toto tedy na paměti i dnes a vyhněme se riziku pozdějšího zrušení dnes projednávané novely Ústavním soudem, a to i kromě těch důvodů obsahových z procedurálních důvodů, tedy z důvodů, o kterých se dnes bavíme, to znamená o využití institutu legislativní nouze. Parlamentní opozici, která se na výkonu státní moci přímo nepodílí a je v parlamentu v menšině, musí být s ohledem na ústavou garantovaný princip ochrany menšin umožněno vykonávání jejích ústavně garantovaných práv. Nesmí jí být znemožněn výkon funkce parlamentní opozice. Jak říká nález Ústavního soudu, přítomnost - a teď cituji - přítomnost opozice nutí i koherentní vládní většinu vysvětlovat a zdůvodňovat svá rozhodnutí vycházející ze svobodné výměny názorů a stanovisek za účelem hledání širší shody a případně odstraňování nedostatků navrhovaného zákona. Na to se nás ptali i novináři: Proč tady budete tak dlouho řečnit? Opozice má také právo blokovat či oddalovat rozhodnutí přijatá většinou, jakož i právo domáhat se ústavního přezkoumání přijatých rozhodnutí a zákonů. To pravděpodobně uděláme. Jestli vládní většina protlačí tento zákon, tak ho samozřejmě dáme Ústavnímu soudu, aby prozkoumal, zda nedošlo ke zneužití například i toho stavu legislativní nouze. Míra ochrany práv opozice, ať ji momentálně politicky tvoří jakékoliv subjekty, aby mohla plnit svou nezastupitelnou funkci, je ukazatelem úrovně politické a parlamentní kultury a je také vyjádřením míry demokratičnosti daného politického systému. Takže ještě jednou pro vládní koalici: je také vyjádřením míry demokratičnosti daného politického systému. Součástí práv parlamentní opozice je tedy i garance práva aktivního vystupování v rozpravě a garance možnosti ovlivnit projednávanou agendu parlamentní schůze, což by nemělo být jen a pouze v rukou vládní většiny. Já si myslím, že opravdu je důležité, že tady ty judikáty Ústavního soudu čtu, aby i vládnoucí pětikoalice věděla, že opozice má v Poslanecké sněmovně svoje místo a že je důležitá, a znovu opakuji, je vyjádřením úrovně politické parlamentní kultury a míry demokratičnosti daného politického systému. Při uplatnění institutu legislativní nouze dochází vždy k omezení nebo zkrácení práv parlamentní opozice. Ještě jednou: Při uplatnění institutu legislativní nouze dochází vždy k omezení nebo zkrácení práv parlamentní opozice. Tyto skutečnosti, které užití institutu legislativní nouze s sebou nesou, jsou o to závažnější, jestliže se jedná o návrh s tak dalekosáhlými dopady na životní situaci milionů občanů, jako je novela valorizací důchodů. Ústavodárce, se proto rozhodl, a strážce ústavnosti Ústavní soud to potvrzuje, tuto možnost připustit jen v extrémních, opravdu mimořádných situacích. Ústavní soud proto nabádá k velmi restriktivní interpretaci podmínek a okolností vedoucích k užití institutu legislativní nouze při projednávání návrhů zákonů. Návrh zákona, jehož projednání ve zkráceném legislativním procesu vláda požaduje, musí být proto vhodným prostředkem k odvrácení hrozících škod či ohrožení veřejného zájmu. Já jsem přesvědčen o tom, že naši senioři nepředstavují ani hrozící škodu, ani ohrožení veřejného zájmu, což v případě novely zákona o důchodovém pojištění absolutně neplatí. Absolutně neplatí! Překážkou zneužití institutu legislativní nouze je pouze zákonné vymezení důvodů, na jejichž základě lze tento stav vyhlásit. Tyto důvody musí být podle Ústavního soudu v souladu s ústavou a musí být přezkoumatelné. Ústavní soud také mimochodem neuznal potenciální hrozbu obstrukcí opozičních poslanců za mimořádnou podmínku ve smyslu jednacího řádu Sněmovny, která ospravedlňuje použití stavu legislativní nouze.
Dramaticky více. No a od tohoto bodu, od tohoto jasného, Českým statistickým úřadem sděleného data se potom odvíjejí všechny následující kroky, které učinila vládní koalice, vláda jako celek, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Samozřejmě to má konsekvenci do všech dalších valorizací a my se kumulativně dostáváme k částce 100 miliard korun. A já pevně doufám, že bez ohledu na to, k jakému politickému klubu tady kdo patří, tak o částce 100 miliard korun nikdo nebude pochybovat, že jsou vážné hospodářské škody. Právě proto tedy vláda přistoupila s ohledem k nevůli opozice jednat v jiném režimu, tak abychom splnili tu podmínku 22. března, k projednání ve stavu legislativní nouze. Pokud jsme ve stavu legislativní nouze, tak máme jednat skutečně ve stavu legislativní nouze, čili v nějakém rozumném časovém rámci, a neříkám, že musíme za hodinu hlasovat, ale v nějakém rozumném časovém rámci, protože pak skutečně jako zákonodárci budeme ctít to, co je napsáno v návrhu tohoto zákona.
Nyní tedy s faktickou poznámkou chce reagovat na toto vystoupení paní poslankyně Berenika Peštová. Prosím, máte slovo.
Že zesinal až ex post. To je jedna věc. Jsem známá tím, že samozřejmě dbám na to, aby ten legislativní postup byl správný, protože, jak víte moc dobře, osm let jsem tu legislativu připravovala. Když tady říkáte o našich důchodcích, že způsobí hospodářské škody, to jako... mám to chápat tak, že ti důchodci, kteří mají ten důchod neustále, tak doteď ty hospodářské škody nezpůsobovali?
Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Jsem zlehka překvapen, že je otevřená rozprava, tak nám to začíná dřív. Říkáte to pořád.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já s tím mám opravdu problém. Chci reagovat na kolegu Marka Výborného, prostřednictvím paní předsedkyně. Já mám problém se zdůvodněním legislativního stavu nouze. Já když jsem se připravovala, tak mi ta vládní rovnice, kterou si dovolím sdělit - důchodce rovná se hospodářská škoda - přijde opravdu absurdní. Prosím, nezdůvodňujte svoji neschopnost tímto způsobem a neříkejte, že se jedná o legislativní stav nouze.
Proto moc prosím, aby pan ministr jeden jako druhý tady vystoupili a řekli nám, proč se tady toto děje ve stavu legislativní nouze, když vláda na změnu toho valorizačního mechanismu měla třeba půl roku, čtyři měsíce a mohlo to jít v klasickém legislativním procesu.
To je prostě tristní, co se v této Sněmovně děje.
Ministr financí Zbyněk Stanjura poté v nedělních Otázkách Václava Moravce veřejně prohlásil, že i v nynějším státním rozpočtu se peníze na valorizaci důchodů najdou, a to i v případě nepřijetí této vládní novely, tedy že se v rozpočtu bez toho, aby se novelizoval, najdou peníze na valorizace důchodů dle současně platného a účinného zákona o důchodovém pojištění. Lze tedy říci, že zatím nejzásadnější argument pro odmítnutí využití stavu legislativní nouze pro projednání vládní novely důchodového zákona i pro zamítnutí novely jako takové předložil právě ministr financí současné vlády, a já mu chci za to veřejně poděkovat. Protože toto jeho vyjádření určitě využijeme v naší případné ústavní stížnosti na tuto novelu, pokud by ji náhodou vládní koalice protlačila legislativním procesem. A teď k podstatě věci, k otázce problematiky stavu legislativní nouze. Tuto problematiku logicky nelze oddělit od jejích širších ústavních souvislostí. Základem ústavního práva každého státu je vymezení základních práv a svobod občanů, přičemž ústavní regulace základních práv a svobod je determinována především faktickými možnostmi této státní regulace a zdroji, které má daný stát k dispozici. Jádro naprosté většiny ústav tvoří ústavní úprava vztahu veřejné moci a jednotlivce. Na právní povaze úpravy základních práv a svobod to však nic nemění. Listina je tedy nejen listinou základních práv, nýbrž současně i svobod. Jsou v ní také často zaměňovány pojmy právo a svoboda. V Listině je proto třeba právě rozumět ustanovením, ze kterých plynou určitá oprávnění občanů vůči státu. Svobody jsou pak spjaty s vymezením autonomních prostorů, do kterých nemá stát, respektive veřejná moc zasahovat, například majetek, soukromí a podobně. Další rozdíl mezi právy a svobodami spočívá v tom, že v případě základních práv je potřeba ukázat na jejich zakotvení v ústavním předpise, kdežto v případě svobod to není nutné. V případě svobody by pak naopak měl orgán veřejné moci prokázat, že zákon jedinci určité jednání zakazuje, nebo naopak přikazuje. Zmiňuje se také o obecně sdílených hodnotách lidství. Projednání návrhu zákona nebo jeho změny ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze představuje zákonem stanovenou výjimku z řádné zákonodárné procedury, jejíž důvodnost je založena výhradně na závažnosti situace, na kterou je podle názoru vlády třeba bezprostředně reagovat přijetím zákona nebo jeho změnou. Tedy nikoliv na pouhém názoru vlády, ba ani na hlasování aktuální sněmovní většiny. Takové okolnosti a důvody ovšem ve vztahu k předkládané novele zákona o důchodovém pojištění nenastaly. A možná nezamýšleně to potvrdil i pan ministr Stanjura v už zmiňovaných Otázkách Václava Moravce, tak jak jsem to dokladoval v začátku tohoto svého projevu. Toto zkrácené jednání je tak podmíněno existencí mimořádné okolnosti a intenzitou možného negativního důsledku v případě standardního projednání určitého návrhu zákona na jednu z obecně vymezených chráněných hodnot, tedy práva a svobody občanů, bezpečnost státu nebo ochrany majetku. Za mimořádnou okolnost ve smyslu nálezu Ústavního soudu je možno považovat jenom takovou okolnost, která se zjevně vymyká běžnému průběhu politických procesů vnitřních a vnějších, anebo může jít o okolnost, jakou představují přírodní katastrofy nebo třeba epidemie, dodávám já. Tam to mělo jasné opodstatnění a rozhodoval každý den. V případě vládní snahy snížit mimořádnou valorizaci důchodů to žádný rozumný ani zákonný důvod prostě nemá. Myslí si snad vláda, že zvýšení důchodů je nějaká přírodní nebo jiná katastrofa? Samotnou důvodnost vyhlášení stavu legislativní nouze je pak nezbytné posuzovat také s ohledem na dobu rozhodování a rozsah informací, jež byly v této době k dispozici. Musí být jednoznačně a bez jakékoliv pochybnosti zřejmé, jaké konkrétní důsledky podle vlády hrozí pro hodnoty vymezené v tomto ustanovení. A to je podstatné. Nic z toho nám vláda neřekla a vyhlášení stavu legislativní nouze je tak jen výsměchem ústavě, zákonu a podle nás i naprostou nehoráznosti. Každý legislativní proces vyžaduje určitý čas. Parlament však musí být připraven na situaci, kdy je nutné legislativní proces urychlit. To nikdo z nás nezpochybňuje. Ale zároveň jsme tvrdě proti zneužívání tohoto nástroje, jak to právě pětikoaliční vláda dělá.
Děkuji za dodržení času.
To byla ta Babišova drahota, kterou jste tak rádi zmiňovali. No a pak vystřelila ta inflace, samozřejmě mělo to x různých vlivů. My jsme nikdy neřekli, že můžete za to, že vystřelila. My jsme vždycky řekli, že můžete za to, že jste nedělali nic tím, abyste dostatečně těmto lidem pomáhali. Už to asi nestíhám. Čili já jenom opakuji, buďte velmi opatrní s tou tabulkou, kterou dnes na twitterový účet dalo Ministerstvo financí. Neodpovídá lednové predikci.
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Mračková Vildumetzová, přihlášená je dále paní poslankyně Malá. Prosím, máte slovo.
Tak já děkuji za slovo. Já bych opravdu chtěla vědět, proč tady není přítomen pan ministr pro legislativu. Koukala jsem se do omluv. Samozřejmě každý můžeme mít nějaké důležité důvody, ale musím říct, že tahle vláda si naplánovala, že dnes bude mimořádná schůze, že se bude potvrzovat stav legislativní nouze. Zároveň bych chtěla připomenout vystoupení pana Michálka, které bylo v ranních hodinách. Ale pan ministr pro legislativu do současné chvíle vůbec nevystoupil. Neslyšela jsem, že by byl přihlášen s přednostním právem. Koukněte se do stenozáznamu. Předpokládal, vystoupil s faktickou poznámkou dvě minuty, dvě minuty, nevystoupil s přednostním právem. Myslím si, že by si měla zjednat nápravu paní předsedající.
Nyní vystoupí paní poslankyně Malá s faktickou poznámkou. Dále je připravena, jak vidím, paní poslankyně Adámková, také je přihlášena.
Jsem moc ráda, že je tady mezi námi pan premiér. Já bych ho chtěla poprosit, mně je pana ministra Jurečky fakt líto, on je tady jako v menšině. A vy jste dosud nebyli schopni vysvětlit, proč bychom měli hlasovat pro potvrzení stavu legislativní nouze. To, že tady pan kolega Jurečka hovoří o tom, kdy vznikl právní nárok nebo nevznikl těm důchodcům na tu valorizaci, to budeme probírat v tom dalším bodu. My máme řadu analýz, kde vám vyvrátíme, že to opravdu není tak, jak říkáte, a nejhorší na tom je to, že vy to moc dobře víte. Anebo proč jste nám to tady nevysvětlili do této chvíle, my jsme se vás několikrát ptali? Jsou porušeny prostě principy demokratického právního státu od začátku do konce, pokud to tady na sílu protlačíte, a my se skutečně, pokud se to stane, budeme domáhat nápravy u Ústavního soudu.
Nyní vystoupí s faktickou poznámkou paní poslankyně Adámková, připraví se pan poslanec Vondráček. Prosím, máte slovo. Nyní vystoupí pan poslanec Vondráček s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Janulík. Prosím, máte slovo.
Ta podotázka byla - tak je to skutečná škoda, nebo je to ušlý zisk? Protože skutečně když to domyslím ad absurdum, tak potom každé vyplacení důchodu ze státního rozpočtu je de facto škoda. Když budu vycházet tady z tohoto myšlenkového pochodu. A moje další podotázka je: Dokážete se zamyslet, kdo je potom škůdce? To potom škůdci jsou všichni ti příjemci starobních důchodů, o kterých se tady bavíme. To je něco, co já nemohu přijmout vzhledem ke svému vzdělání a k nějakému logickému myšlení. A děkuji za odpověď. Ve zbývajícím čase chci poděkovat pracovníkům traumatologie Fakultní nemocnice Olomouc, že mi umožnili účastnit se této obohacující večerní směny.
Já tedy bez těch emocí, jak jsme byli vyzváni panem ministrem. Řádný termín, časový tlak, předvídatelnost systému. To přece bylo úplně jasné dopředu, že takhle to nedopadne. To znamená, že vy jste tady říkal, že jste se to dozvěděl až 10. února. Ale přece to, že ta inflace se vyvíjí tak, jak se vyvíjí, bylo jasné už od září, od října. Ten benchmark byl daný. Ale tím, že se to řeší až teď, tím vznikl ten časový stres. A ten časový stres vznikl tím, že jste to sem dali pozdě, že jste to nechtěli řešit už včas. To je ten problém, na kterém my se lišíme. Tady bych poprosil o tu odpověď, proč jste to neřešili v listopadu a prosinci?
Prosím, máte slovo.
No, já shrnu fakta.